My jsme informovali podnikatele o změně kontrolního hlášení, což považujeme za velký, důležitější projekt. O EET řekl pan ministr minulý pátek, že je to revoluční projekt. Já sám když slyším slovo revoluce, tak se obávám. Dneska říkal, že kontrolní hlášení je větší a důležitější než revoluční projekt EET. A jako důkaz toho, že byli informováni podnikatelé, říká, my jsme jim odeslali SMS. Výborně! To je pohled těch z velkých firem, kteří mají silná ekonomická oddělení, silná právní oddělení, ale kde je pohled těch, kterých je mnohem víc? Těch malých, ale i středních, těch, kteří nepůjdou nikdy za nějakou daňovou úlevou do jiné země. Já jsem pro, my jsme pro, tak zkusme začít tam, kde to pokřivení je evidentní. Máme stovky národních dotačních titulů, ročně z toho odcházejí desítky miliard, ne-li stovky miliard. Máme desítky a stovky případů daňových úlev vybraných subjektů a ročně to jsou zase řádově miliardy. To je pokřivení podnikatelského prostředí, to je nerovnost podnikatelského prostředí. Takže pojďme rušit dotace a nebude ani tak velký schodek.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Jsem velmi hrdý na to, že jsem byl jeden z mála v tehdejší Sněmovně, kdo nepodpořil tuto vládu. Víte, ono vždycky se stačí podívat do minulosti protagonistů, hlavních či bočních protagonistů, jakou mají minulost, co je to za lidi, jak se chovají vůči svým nejbližším, a ten odraz v politice je naprosto jak přes kopírák. Takže to za prvé. My jsme nabízeli a nabízíme jednotné inkasní místo. To se netýká jenom podnikatelů, to se týká samozřejmě fyzických osob, každého jednoho daňového poplatníka. Přesně jak říkal exsoudruh Bucharin: socialismus je především o evidenci. Skutečně já jsem velmi skeptický k tomu, že vyberete. Problém je, že ověřit dneska férová data z Ministerstva financí bude asi problém. A myslím si, že rok 2016, bych si tipl, v některých rezortech bude rokem velkých provalů. Tam ta babrácká politika pana ministra Brabce nás může přijít hodně draho, pokud se nestane v Bruselu zázrak. Takže já jsem jenom chtěl postavit takhle proti sobě ty věci. A vyzývám všechny občany a všechny podnikatele, kdykoliv půjdete na sociální, kdykoliv půjdete na zdravotní pojišťovnu, na sociálku, kdykoliv půjdete na finanční úřad, tak vždycky si vzpomeňte, kdo vás tímto způsobem tam více a více posílá. Teď si ještě zmnožíte cesty a sáhnete hlouběji do kapsy kvůli párování faktur, časem možná i za elektronickou evidenci tržeb. To je vaše politika.
Děkuji panu předsedovi Laudátovi. Já přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Pořad schůze tedy nebyl schválen. Já vám tedy děkuji za účast na 38. schůzi Poslanecké sněmovny.
Pak je tu samozřejmě ještě jeden důvod. Asi také všichni víte, že skupina senátorů podala podnět k Ústavnímu soudu, a bylo by proto logické vyčkat na jeho výrok, a to by nám zase umožnilo to, kdybychom to kontrolní hlášení o rok odložili. To se ukáže, že je naprosto nerealistické. Tady musím konstatovat, že my jsme ten návrh podali už 9. listopadu, právě když se ukázalo, že podnikatelé nejsou informováni a že Finanční správa neudělala, co měla. Ale nejsme to my, kdo uvalili podnikatele do nejistoty. Protože jsem tady říkal, že to není jenom náš názor, názor opozice, že by kontrolní hlášení mělo být odloženo, tak vás krátce seznámím s některými argumenty, s kterými přicházejí renomované organizace, které upozorňují na vady v kontrolní hlášení. Hospodářská komora nadále zastává názor, že kontrolní hlášení představuje významné zvýšení administrativní zátěže, a že by proto nově zavedená povinnost měla být podnikatelům kompenzována úlevami nebo zlepšením v platební či administrativní rovině.
Poprosím, aby se sněmovna ztišila, abyste věnovali pozornost stanovisku Komory daňových poradců.
Podle Komory daňových poradců kontrolní hlášení znamená významné zatížení poctivých daňových poplatníků. Dále Komora daňových poradců říká, že přestože základní pravidla týkající se kontrolního hlášení jsou v zákoně o DPH již z konce roku 2014, tak teprve na začátku prosince 2015 zveřejnila Finanční správa informace týkající se způsobu vyplňování kontrolního hlášení. Takové prodlení i přes relativně dlouhou dobu nabytí účinnosti kontrolního hlášení představuje výraznou komplikaci při zavádění tohoto opatření. Asociace podnikatelů a manažerů říká, že to je zřejmý nástroj proti malým podnikatelům a živnostníkům. Je to jasné omezení podnikatelské svobody. A to je návrh, s kterým přicházíme. Pokud byste se ptali, jaká hrozí rizika, když dnes budete hlasovat pro odložení kontrolního hlášení, tak odpověď je jednoduchá. Rizika nehrozí žádná.
Děkuji panu předsedovi Fialovi. Další s přednostním právem přihlášeným je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Po něm pan předseda Kalousek.
Tak první zásadní výhrada je administrativní náročnost. Někdy v listopadu byla publikovaná každoroční studie Světové banky o tom, kolik času stráví daňové subjekty podáváním daňového přiznání. Ani tohle mizerné umístění neobhájíme, pokud zavedeme kontrolní hlášení.
Nebudeme zadržovat odpočty DPH. Údaje pro kontrolní hlášení. Finanční správa získá využitelné informace mezi kým, kdy a za kolik proběhl obchod. To, co tady předvedl pan poslanec Kalousek, je samozřejmě absurdní, protože jak je jeho zvykem, samozřejmě brutálně lže. Ano, byl to intuitivní omyl. A pan Winter si dokonce podal přihlášku za člena hnutí ANO. A to, co říká Kalousek, je nesmysl a lež. A žádná data jsem nezneužíval. Je to zase jenom sprostá lež, nic jiného. A nikdo ta data nemůže zneužívat. A taky není pravda, co jste říkali, že daňoví poradci to odmítají. Neodmítají. A to se ani nezměnilo. Včera jsem mluvil s panem prezidentem Dlouhým. A není to pravda, co říkáte, že jsou proti. Nejsou pravda. Kontrolní hlášení a EET je 30 miliard ročně: obce, města, kraje, důchodci, zaměstnanci, učitelé, hasiči, policisté, vojáci. Proč tu mluvíte o JIMu? Vždyť JIM je na daň z příjmů. Kontrolní hlášení je DPH. Znovu opakuji. Po roce jste se probudili. Není pravda, že to není připravené. Je to připravené. Finanční správa je připravená, dělali jsme na to velkou kampaň. Není pravda, že se zneužijí data. Podívejte se, jak narostl ten počet. My předkládáme a chceme zrealizovat kontrolní hlášení, protože je to zásadní zákon na to, abychom vybrali daně, které jsme nechtěli na rozdíl od opozice, která tady vystupuje, navyšovat. My jsme daně snížili a efektivně je vybíráme a budeme je efektivně vybírat, protože tahle schůze je nesmyslná. Nechápu, co jste dělali celý rok, a nechápu, proč vůbec tahle schůze byla svolána, protože je to proti zdravému rozumu a proti všem, kteří profitují z veřejných rozpočtů a státního rozpočtu.
Já děkuji panu ministrovi za jeho vystoupení. Další s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Po něm pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem měl připravené krátké vystoupení, nicméně většina toho tady zazněla ve vystoupení pana ministra financí.
Jak to může ovlivnit ten proces? Nicméně během toho roku, kdy jsme takhle argumentovali marně, se přece jenom stalo několik věcí, které stojí za úvahu a za varování, zda by měl skutečně ten zákon vstoupit v účinnost ve stanoveném datu. Jedná se především o diskusi o možném zneužití dat. Může se v nich orientovat pouze selektivně. Opravdu dojde jenom k selektivnímu výběru a na konci je realizace té hrozby, na kterou jsme upozorňovali, a to je zneužití dat. Uvedu malý příklad. Pan ministr, a je to dohledatelné, zde na mikrofon několikrát prohlásil při diskusi o elektronické evidenci tržeb, že Vietnamci neplatí daně. Ale neexistuje mechanismus, jak legálně se dostat k placení či neplacení daní z hlediska národnosti. Jediným mechanismem je, že prostě pan ministr někomu zadal úkol, aby mu projel všechny lidi s vietnamským jménem a podal mu tuto informaci, což už je informace, na kterou nemá právo, a pokud ji vyžádal, tak ty informace zneužil. A vyjádření, že Vietnamci neplatí daně, je stoprocentní důkaz, který provedl ministr financí sám na sobě, že zneužívá již dnes existující data finanční správy. Očekávám již jenom, kdy se dozvím nebo kdy nás pan ministr veřejně seznámí se svým názorem, který v kuloárech občas rád opakuje, že Židi neplatí daně. Nebo přinejmenším největší žijící Slovák na území České republiky že neplatí daně. Jistě by to označil za nehorázné zneužívání informací daňové správy, kterou ministr používá k politickým útokům na tu či onu národnostní skupinu. Pan ministr financí tohle tady několikrát opakoval. Pokud mi to někdo nevěří, tak si to v tom stenu najděte. A několikrát zneužil data Finanční správy k tomu, aby nepřiměřeným a především nelegálním způsobem zaútočil na národnostní skupinu. Proč si máme myslet, že stejným způsobem nebude útočit na jiné skupiny? Kdo přijde potom? Kdo přijde po Vietnamcích? Prostě během toho roku, co jste ten zákon schválili, pan ministr prokázal, že zneužívá data. To samo o sobě by mělo být dostatečným důvodem, abyste buď zrušili tento zákon, nebo si vyměnili ministra financí. Tento zákon s tímto ministrem financí je nebezpečný nástroj pro jakékoli demokratické a svobodné prostředí jakékoli země a pan ministr to bohužel prokázal sám svými veřejnými vyjádřeními ve Sněmovně. Klientský způsob se pokouší tu situaci co nejvíce daňovým poplatníkům spřátelštit, zjednodušit a zprůhlednit, což samozřejmě umožňuje koncentrovat kontrolní kapacity na ty podvodníky, kterých je tam ale menšina. Součástí platného právního řádu bylo jednotné inkasní místo a sjednocení daňového základu pro daně z příjmů fyzických osob, zdravotní a sociální pojištění. Vy jste argumentovali, že tím dojde k nepřiměřenému snížení daní. Dobře. To je vaše politické právo. To už v tom zákoně platilo a všichni na to byli připraveni, protože to platilo rok a půl dopředu. Nebyl k tomu jediný důvod. Pokud jste si nepřáli snížení daní, mohli jste upravit sazby, ale k tomu sjednocení základu mohlo dojít. Zrovna tak mohlo dojít k tomu jednotnému inkasnímu místu. Vy tenhle zákon vůbec nechcete zařadit na program. Jak se v tom dá podnikat? Vy tomu prostě věříte a myslíte si, že je to tak dobře, no tak to tak dělejte. Já netvrdím, že jsem nositelem jediné pravdy. A jsem kdykoliv schopen doložit to několika výpisy ze stena této Poslanecké sněmovny. Pokud se toho neštítil na základě stávajících informací a vůči jedné národnostní skupině, není jediný důvod si myslet, že se toho bude štítit, když bude mít těch informací stokrát víc, a každá skupina, která není tak či onak závislá či podřízená na Agrofertu, je pro něj nepřátelská a on na ni díky těmto informacím zaútočí. To samo o sobě je obrovské varování a moje obrovská prosba, abyste to nepřipustili. Protože to není moje fabulace, to jsem nevyspekuloval. To jste slyšeli na vlastní uši. Ministr financí zneužil důvěrných daňových informací k tomu, aby zaútočil na jednu národnostní skupinu.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Pardon, ještě pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat. Je předvánoční čas a trošku nešťastně to vyšlo na dnešní den. Často se setkávám s tím, že lidé říkají: Dobře, tak jste antibabiš, kritizujete Babiše...
Poprosím všechny, kteří telefonují či vedou tady hovory, aby své hovory přenesli do předsálí.
Takže je nám vyčítáno, že vlastně pouze kritizujeme, jsme negativní a nepřinášíme nic nového. Těm, kteří zapomněli a nechtějí slyšet, tak směrem k veřejnosti říkám: Už jste rok mohli mít jednotné inkasní místo. Neznamenalo by to nic jiného než to, že byste poslali konkrétní, jasně definovanou, lehce spočitatelnou částku na úřad, a tím by vaše daňové záležitosti s daňovým přiznáním končily. Nedodala? Máte velký problém. Není nikde definováno, jak bude nakládáno s daty. Už to tady mnohokrát zaznělo a nebudu to opakovat. Nicméně odborníci na IT teď řekli, že vlastně má být používán dnes již obecně jasně, lehce rozkódovatelný kód na přenos dat. Nemluvě o tom, že pokud si to finanční úřady budou posílat mezi sebou, tak dokonce tam zřejmě ochrana nebude. Já chápu, že lidovce to nezajímá, ale pokud by byli v klidu, byl bych velice rád. Není garantována ochrana dat nejenom zevnitř a jejich zneužití, ale i zvenčí. Nevím, jak bude potom probíhat důkazní řízení, zda byla odeslána, či nebyla. Na druhou stranu když úřad elektronicky odešle, tím to pro něj končí, je to okamžik odeslání. Nevím, jak ústavní je takovýto systém bez ověření, bez potvrzování toho, že data byla přijata. Místo toho máte sazby tři. A že veškerý pokrok, který se odehrává, tak se odehrává miliony drobných rozhodnutí uvnitř toho systému. A vy tohle všechno chcete zničit, ohrozit, kriminalizovat. Nezpůsobíte nic jiného než - a on to nebude okamžitý jednoduchý proces. Jestli na tom budete pracovat, možná si získáte sympatie, ještě víc lidí vás bude jeden čas volit, aby se jednoho rána probudili a zjistili, že jsme na úrovni nějakého Senegalu. Možná že ti na rozdíl od toho takové hlouposti zavádět nebudou a nezavádějí. Aspoň doufám. To, co já danému projektu kontrolních hlášení vyčítám, už tady byla řeč o nepřipravenosti. Já tedy nevím, jestli byla tak masivní kampaň. Určitě nebyla. Problém je, že ten zákon není až tak jednoznačný a rizika pro podnikatele jsou obrovská.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 38. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů zápisu této schůze. Pan poslanec Holeček má náhradní kartu číslo 13, ještě oznamuji. Opakuji tedy, navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Miholu a paní poslankyni Martu Semelovou. Má někdo jiný návrh? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby pan poslanec Mihola a paní poslankyně Semelová byli ověřovatelé zápisu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ověřovateli 38. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Miholu a paní poslankyni Martu Semelovou. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 38. schůze, jehož návrh je uveden v pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž nelze rozšiřovat schválený pořad. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jak se dívám na pana předsedu, tak jsem vás zkřížil, omlouvám se.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vítám vás v tomto pozdním předvánočním čase a jako zástupce předkladatelů bych vás chtěl seznámit s důvody, proč jsme se tady sešli. S důvody, které nás vedly k svolání této mimořádné schůze. Asi si také vzpomenete, že už tehdy jsme varovali před tímto institutem, před tímto nástrojem. Ministr financí a celá vládní koalice naše výhrady tehdy neslyšeli a zákon byl schválen. Můžete se ptát - no dobře, tak to se stalo před rokem a proč teď přicházíte s tím, že by se mělo kontrolní hlášení odložit? To je tvrzení, které lze těžko zpochybnit, protože když se dělají nějaká dotazníková šetření mezi podnikateli, tak se z nich ukazuje, že maximálně čtvrtina je na tuto novou povinnost připravena. Dámy a pánové, není to jenom záležitost nebo názor opozice.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych se k tomuto návrhu chtěl také vyjádřit. Měla by tam být dosažena zásadní dohoda. A konečně za třetí.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v rozpravě.
Pane poslanče Zahradníku prostřednictvím pana předsedajícího, ochrana životního prostředí je základní konzervativní hodnotou a my se k ochraně životního prostředí tímto jako konzervativní strana hlásíme. To, jaké zanecháme životní prostředí našim dětem, je, opakuji, silnou konzervativní hodnotou, nikoli levicovou, pravicovou ani žádnou jinou. Je konzervativní a my jako konzervativní strana si chceme za svým stát.
Děkuji.
Vždyť existuje celá řada možností, jak se bránit v daném čase daným postupům. Jen se tu vyjadřuji k té formě, jakou se snažíme ji prosazovat.
Další v pořadí pan poslanec Adamec, po něm pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Laudát.